To myslíte vážně, pane premiére? Jasně, takhle to myslíte vážně? Pan premiér má peníze? Ano, pan premiér má peníze, které předtím vezme podnikatelům na daních a obcím z jejich rozpočtů. To jsou ty peníze, které bude rozdělovat. Žádné imaginární peníze.
Ale nechci vstupovat mimo možnosti předsedajícího.
Mám jenom dvě poznámky a jednu v závěru důležitou otázku na paní ministryni. To si nemyslím. Takže vůči tomu se chci ohradit. Ukázalo se opět, že žádná analýza k tomu nebyla. A dnes tady jako silný argument padlo slovo zátěžový test, že si Ministerstvo financí udělalo ve vztahu k obcím, městům, nevím, jestli i krajům, jakýsi zátěžový test. Já mám jednoduchý dotaz. A mohl bych ho vidět?
Požádám vás o novou registraci. Kdo je proti?
Děkuji za slovo. Mě ten výsledek hlasování mrzí. Nicméně když nemá rozum většina sněmovny, tak některé kluby rozum mají. Já žádám o přestávku na jednání našeho klubu v délce dvě hodiny.
Ale to se nedá nic dělat.
Takže jsme ukázali vstřícnost a kompetenci k tomuhle. Takže já bych si určitě nepřivlastňoval zásluhy jiných. Ano, ten program funguje, funguje nejlépe ze všech, je rychlý. A ejhle, jde to. My bychom měli řešit jiné problémy, paní ministryně. Nedostanou nic. Já si to myslím taky, ale nejsem vykladač toho zákona. Protože nejsou jedna rodina, jsou dvě rodiny, dva manželské páry. Není to žádný velký byznys. A výsledek je nula. O tom se máme bavit. Ne o tom, že z cizího se dobře rozdává. Musím se přiznat, pane premiére, že vaše Čau lidi fakt nesleduji. Fakt ne. Nikdy. No ale viděl jsem sestřih z vašeho posledního Čau lidi, kdy jste mluvil o penězích a říkal jste: My žádné peníze nemáme, to jsou vaše peníze, daňoví poplatníci! - Pane premiére, já s vámi souhlasím. A pak říkáte: Já to zaplatím. - To nejde dohromady, že jo? Buď platí první, nebo druhé. Když jste to říkal v Čau lidi, tak to asi myslíte vážně, a pak jste možná překvapený, já s tím souhlasím, že vláda žádné svoje peníze nemá. Kterákoli vláda, nejenom tato. - Ale to nejsou vaše peníze, pane premiére. To nejsou peníze ani vlády, ani Sněmovny, ani Senátu. Jak jste správně říkal, to jsou peníze daňových poplatníků. Kolegové v Senátu poukázali na problém, že vláda částečně rozdává z cizího. Ale zase jsou to peníze daňových poplatníků. No tak má komunisty. A jestli si myslíte, že nás unavíte, že přestaneme k tomu debatovat a zvažovat argumenty pro a proti, tak jste nás za ty roky, co jsme v opozici, úplně nepoznali. Já bych řekl, že to je přesně naopak. Platí zákony pro všechny? I pro ministra financí? I pro vládního poslance? Nebo jenom pro některé? Žádný takový jsem nezaznamenal. My jsme hlasovali pro sněmovní verzi a nemáme problém zopakovat své hlasování a znovu hlasovat pro sněmovní verzi. Ale předtím bude ještě jedno hlasování. Jednoduchým vyjádřením na mikrofon. Ani milimetr směrem k obcím. Dokonce i zkušení starostové zapomněli. Ano, ti jsou úspěšní, 2 miliardy. Je to kvalitou projektů, nebo příslušenstvím k vládní straně? Já vím, že jsem drsný, ale tak to je, taková otázka vás napadne. Já myslím, že ne. Tolik dotačních titulů ani není v takové sumě. Nejenom ti komunisti, to by nestačilo, ještě čtyři socani museli být pro, aby to neprošlo. To fakt neznamená. Hned v tom daném okamžiku. Ani jednou příslušný pan poslanec nepřišel s tím, že nemohl hlasovat.
Pokládám to za vážnou věc.
Přestávky v průběhu hlasování jsme dělali běžně. Na druhou stranu je pravda, že o námitce se má hlasovat bezprostředně. Nicméně to je vůči rozpravě.
Pane přesedající, já opravdu žádám o ten kamerový záznam!
Jestliže existují dotační tituly, musí mít svá pravidla, na základě kterých se podporují jednotlivé projekty. A ne že se jeden člověk rozhodne a řekne "já mám peníze, tak je rozdám"! Takhle si představujete rozjezd ekonomiky? Konečný důsledek místo toho, abyste pomohli samosprávám, je, že všichni budeme chudí, obce i kraje, a půjdeme o žebrácké holi. To je důsledek této vlády. Já jsem si na to nechal vypracovat posudek, který říká, že senátní návrh, tak jak je schválen, je realizovatelný. Fajn, to je vaše transparentní hnutí, protikorupční, s jasnými pravidly! A předchozí hlasování, tak jak jsme si jím tady prošli, kdy byla obětována sociální demokracie v jejich návrhu usnesení, které bylo smysluplné, to je vaše cena, kterou platíte za to, že jste v koalici, kterou podporuje KSČM.
Nejprve chci říct, že jsme se dneska na našem klubu domluvili, že chceme pauzu před závěrečným hlasováním, abychom se rozhodli, jak budeme hlasovat. A omlouvám se, mé vystoupení bude poněkud delší, než jsem chtěl, a bude poněkud detailnější, protože paní ministryně - jak bych to řekl? Chceme podpořit eseróčka. Správná odpověď je: konečně! Kolikrát tyto návrhy opozice vládní většina odmítla? Proti návrhu. Proti návrhu. Proti návrhu. Jestli někdo potopil sociální demokracii, tak to byl její předseda - podívejte se na hlasování - a významní členové. Podívejte se, jak podporují návrh vlastního poslance. Proč jsme pět a půl hodiny debatovali? My jsme to ocenili a podpořili. My chceme komunisty, říkala paní ministryně. To nemá žádný smysl. Ale když si dáte vlastní gól, tak nám pak neříkejte nechte nás být. Vzali jste nám všem pět a půl hodiny projednávání, a výsledek je nula, protože jste uvěřili tomu titulku, který jsem se dozvěděl, aniž bych chtěl. Já jsem ho nikde nehledal. Pokud jste ho neviděli, já vám ho pak rád ukážu, abych tady nepropagoval konkrétní deník nebo konkrétní web. Paní ministryně říká, že rukojmím se stali podnikatelé. Přesně naopak to je! A paní ministryně si jako rukojmí vzala obce a kraje. Takže je to přesně naopak! My jsme o tom úzce debatovali i v průběhu jednání. Když to nemůže udělat vláda jednoduše, tak to za vládu řeší Senát. Podle mých informací to prošlo prvním čtením a na nejbližší schůzi Senátu se očekává, že ten návrh zákona bude schválen, postoupen vládě a Poslanecké sněmovně. Pět a půl hodiny jsme přesvědčovali vládu, ať to vyřeší jednoduše. Kdyby to vláda chtěla vyřešit, tak jsme měli tento návrh zákona ve sněmovní verzi schválen za tři minuty. Ale debata s vládou není možná věcně a racionálně. Prostě my máme komunisty, my to protlačíme. K čemu máme vládu? Aby to vyřešila! Ne aby říkala, že to nejde! Já se nechci pouštět do polemiky s kolegy z KDU, jestli to jde, nebo nejde. Ale není to pravda. Kdo se trošku orientuje v daňové oblasti, tak řekne, že takhle to je, že to není úplně jednoduché, vyřešit příspěvek podnikatelům, který se nebude danit. Možná to omezí ten nešvar navrhovat a přijímat doprovodná usnesení k návrhu zákona. Paní ministryně ocenila postoj mých kolegů v Senátu. A zvládly to, je to třeba říct. To je program, který funguje, který ale není podporou podnikání, to si řekněme otevřeně. Částečně jim to umožní něco zaplatit, ale určitě nezaplatí veškeré náklady. A ta debata nebyla jednoduchá. My tam máme dobré vztahy mezi ve Sněmovně opozičními, ale v Senátu většinovými kluby. A nestává se příliš často, že se neshodneme. Přesto naši senátoři upřednostnili zájem podnikatelů, ale současně řekli "existuje oprávněný zájem starostů, zastupitelů měst, obcí a krajů" a přišli s alternativním návrhem řešení - návrh zákona. Vedli jsme tu debatu opravdu seriózně, argumentačně, podloženě, ale zcela zbytečně. Ale v tom není spor. O tom se dneska vůbec nepřeme. My jsme chtěli jenom jednoduchou věc, aby vláda nevymýšlela nové dotační tituly. Jsou převisy? Výborně. A jsou to především obce, ale i kraje v těch třech programech. Je to ložené, projekty jsou připravené. To jsou projekty, které splnily všechna kritéria. Nebavíme se o těch, které nesplnily. Jenom ta finanční čára byla někde tady. Byl u toho šéf fondu. Je to jednoduché, dá se to udělat. A po dlouhé debatě jsme se ubezpečili, že to je možné, že to není zbožné přání, ale že to je reálná věc, která se dá udělat velmi rychle. A zase to stojí. Pan ministr řekne: přidám stavebním firmám. Já proti tomu vlastně nic nemám, kdyby ty peníze doputovaly až dolů, až k těm malým firmám. A nedoputuje to k těm subdodavatelům, těm, kteří tam mají dva stroje na té stavbě, to navýšení. Takže je to zase selektivní pomoc jenom některým. A chci říct, že nezpochybňuji ten princip. Ale na dopravních stavbách to tak není. Malá firma není schopna stavět dálnice. A co za to vláda nabízí opozičním stranám? Přesně tak. Vypadněte z té lodi! My to tady kormidlujeme. Dneska jim vzkazuji, až se na to jednou budou dívat: byl jsem příliš velký optimista, tu vládu jsme nepřesvědčili. To naše jednoduché a rychlé řešení vládní většina odmítla.
Dovolte mi vyjádřit názor, že odmítat podíl samospráv na financování kompenzačního bonusu je krátkozraká politika. Bonus má totiž nejen zamezit ekonomickým ztrátám v důsledku pandemie, ale i podpořit ekonomickou aktivitu a spotřebu. Z toho přitom budou též těžit právě obecní a krajské rozpočty. Díky bonusu totiž bude pokles jejich příjmů ze sdílených daní menší, než kdyby k zavedení kompenzačního bonusu nedošlo. Podnikatelé, kterým bude přímá finanční podpora přiznána, začnou finanční prostředky utrácet. Podnikatelé díky kompenzačnímu bonusu budou moci překlenout současnou složitou situaci, pokračovat v podnikání a dál přispívat do veřejných rozpočtů. Díky kompenzačnímu bonusu a zrušení daně z nabytí nemovitých věcí, o čemž budeme jednat později, jejímž příjemcem je pouze státní rozpočet, zůstane ekonomickým subjektům o 50,1 miliardy korun více. Také o tyto částky je tedy možné kalkulované dopady kompenzačního bonusu na místní rozpočty snížit. Tato predikce přitom zohledňuje i dopady kompenzačního bonusu. Jedná se však pouze o krátkodobý efekt. Dlouhodobě je cílem opatření zachránit podnikání a pracovní místa a co nejrychleji je vrátit do jejich původního výkonu. Mluvila o tom paní ministryně Dostálová především, takže nebudu opakovat argumenty, které z jejích úst zazněly. To bych ještě ráda poznamenala. A k tomu přispělo samozřejmě i navýšení RUD mezi lety 2016 až 2018, tedy bylo třikrát změněno rozpočtové určení daní ve prospěch obcí a krajů, tedy na úkor státního rozpočtu. Ale o tom už tady byla řeč. I proto jsem přesvědčena, že územní samosprávy mohou bez obav realizovat rozvojové záměry předpokládané pro letošní rok. Věřím, že nalezneme v této složité době dostatek solidarity a soustředíme se na rychlou a spravedlivou pomoc naší ekonomice. Myslím, že byly shrnuty všechny důležité informace. A je zřetelně jasné, že marketingová akce s černými vlajkami visícími z některých radnic a petice vyzývající ke shození tohoto zákona jsou příliš nebezpečnou politickou hrou, ve které se hraje s osudy několika set tisíc zodpovědných, samostatných a podnikavých občanů České republiky. Vy všichni víte, že právě oni dnešní hlasování a dnešní jednání sledují ze všech nejpozorněji. Zástupci samospráv, kteří toto politikum za kulisami rozehráli, tady dnes převážně nejsou, nebudou hlasovat. A ze všech uvedených důvodů bych vás chtěla proto požádat o podporu návrhu zákona tak, jak byl schválen Poslaneckou sněmovnou. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji. Děkuji. V tom případě nyní prosím, aby se slova ujala senátorka Šárka Jelínková, prosím.
Hezký večer, pane předsedající, pane ministře, paní vicepremiérko, paní ministryně, páni ministři, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Senát na tomto svém zasedání přijal dva pozměňovací návrhy k uvedenému zákonu. Začnu tím jednodušším, který rozšiřuje okruh oprávněných příjemců kompenzačního bonusu o společníky malých společností s ručených omezeným, kteří jsou zároveň dobrovolníky pečovatelské služby či pěstouny. Druhý pozměňovací návrh, schválený většinou přítomných senátorů na 22. schůzi Senátu dne 13. května tohoto roku, mění zcela systém vyplácení kompenzačního bonusu, který je dosud koncipován jako vratka daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti, čímž dochází k ovlivnění celostního hrubého výnosu této daně, a tím pádem i příjmu krajů, měst a obcí. Nepřímo tedy náklady na výplatu kompenzačního bonusu ponesou obce, města a kraje, neboť se jim tímto sníží o příslušnou poměrnou část jejich příjem z této daně.
Paní senátorko, já vás přeruším a vyzvu sněmovnu k většímu klidu. Děkuji.
Také děkuji, pane předsedající. - z celostního hrubého výnosu daní z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti. Jeví se jako velmi problematické rozložení skutečných dopadů mezi jednotlivé veřejné rozpočty. Územní samosprávy nemohou tento výpadek příjmů na rozdíl od státu krýt půjčkou a jediným řešením bude odložení a omezení investic. Připomínám přitom, že investice územních samospráv tvoří v jednotlivých letech až 50 % z celkových veřejných investic.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, čas vyhrazený pro kontrolu záznamu proběhl.
Pan poslanec byl na svém místě. Já se vám omlouvám za půlhodinu, o kterou jsem vás zdržel, ale myslím si, že to je dobrá cena za odstranění pochybností a možné pachuti z toho, že něco nebylo v pořádku. Ale pan poslanec byl na svém místě, viděl jsem to na vlastní oči.
A můžeme tedy pokračovat tam, kde jsme skončili, což je námitka o hlasování, která byla přednesena panem poslancem, protože mu nefungovalo hlasovací zařízení, o které nyní budeme hlasovat. Kdo je proti námitce?